Bojíte se argumentů? Vy nás chcete umlčet, ale já si myslím, že ani přes tyto totalitní praktiky se vám to nepodaří. A až se vám to podaří, tak se dostaneme konečně k těm důchodům. Budeme projednávat novelu zákona o důchodovém připojištění jenom proto, aby se daný zákon mohl obejít, a to není správný příklad. Budeme tu vytvářet zákony, které bude stát dodržovat, jenom když se mu to zrovna hodí? A když se mu to nehodí, tak si schválíme jednorázovou výjimku? To přece není správná cesta v demokratickém právním státě.
Děkuji za dodržení času.
Dobré ráno. Dál bych chtěla reagovat na pana kolegu Bělobrádka, kterého tady teď nevidím, prostřednictvím pana předsedajícího.
No, já jsem byl taky překvapený, nemá. Nemá, bohužel. Jasně, o tom se dneska můžu znovu tady bavit a znovu zopakovat, že zrušení superhrubé mzdy zkrátka nezpůsobilo inflaci, je to pitomost. A znovu vám dokážu, že úspory obyvatelstva za naší vlády do konce roku 2021 stouply o 903 miliard. Totální kravina. Ta inflace je úplně jinde a já se k tomu ještě dostanu. Tady pokračujete novinář: "Když politiku umíte jako paní Pekarová, nebojíte se ničeho, ani toho, že vaše kroky mohou být protiústavní." Paní Pekarová spoléhá na fakt, že předseda Ústavního soudu Rychetský je předním exponentem politiky antibabiš, a tedy vládě nepřeloží stéblo na její cestě k pokroku. Připadá vám počínání například ministra práce Jurečky chaotické? Vyplácení dávek vázne i několik měsíců, ale ministr to řeší. Vyhodil šéfa Úřadu práce a hodlá si posvítit na ty, kteří dávky čerpají neoprávněně. A já vám držím palce, pokud se vám to povede do konce roku 2023, tak to by byl skutečně zázrak, ale možná se mýlím. Takže pokud je někomu líto, že naši důchodci by dostali o 7 000 navíc... Mimochodem, já jsem tady předložil jako poslanec jednorázovou výplatu všem důchodcům 6 000, to jsem předložil už 3. června 2022, tak je to skutečně neuvěřitelné. Pan ministr Jurečka se tady chlubil, jak KDU přispělo k tomu výchovnému. Nejsou léky. Znovu opakuji, my uděláme všechno pro to. A my nevíme, kdo tam je, to není, jak tady to bylo organizované, že jsou tam členové. Dneska dochází k přesunu stovek miliard od všech, od občanů, živnostníků, od firem ve prospěch malého počtu výrobců elektřiny, malinkého, možná tři skupiny jsou tam, a to jsou stovky miliard. Macron to vyřešil, že zastropoval elektřinu na 46 euro. Takže podívejme se na to. A ty kecy, prosím vás, o Michlovi - Michl byl můj poradce do května 2017, když mě vyhodil Sobotka.
Tím se oddělily finance starých a nových pojištěnců. Do transformovaného fondu je možné vstoupit pouze na základě uzavření smlouvy o penzijním spoření se státním příspěvkem. Pojišťovna z transformovaných fondů vyplácí dávky vyplývající z penzijního spoření. Pojišťovny hospodaří s fondy tak, aby neklesla nominální hodnota financí na fondu uložených. Pojištěnci, kteří mají finance uložené na transformovaném fondu, mohou přestoupit do účastnického fondu doplňkového penzijního spoření. Tento krok je nenávratný a je možný pouze u penzijní společnosti, u které je transformační fond veden. Penzijní společnosti - finance pojištěnců jsou vedeny na účastnických fondech, které spravují penzijní společnosti. Penzijní společnost musí splnit zákonem stanovené podmínky, aby získala příslušnou licenci pro provozování doplňkového penzijního spoření. Předmětem činnosti je shromažďování příspěvků pojištěnce, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků, hospodaření s majetkem v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření. Aktuálně v doplňkovém penzijním spoření působí osm penzijních společností." Pojďme k fondům penzijních společností. "Penzijní společnost musí povinně založit a vést konzervativní fond. Konzervativní fond slouží k maximálnímu uchování finančních prostředků. Do konzervativního fondu musí penzijní společnost převést všechny finance pojištěnce nejdéle pět let před vznikem nároku na dávky. Dobrovolně může penzijní společnost založit účastnické fondy. Ty se na trhu snaží působit víc dravě než konzervativní fond a snaží se účastníkům zajistit co nejvyšší výnos. Za prvé konzervativní strategie, ta se snaží o maximalizaci finanční jistoty. Konzervativní fondy investují hlavně do dluhopisů, které nezajišťují velké výnosy. Konzervativní strategie se doporučuje lidem, kteří nechtějí podstupovat vysoká rizika, a lidem ve věku okolo 55 let, kteří budou penzijní spoření teprve uzavírat. Vyvážená strategie způsobuje kolísání financí. Dynamická strategie se snaží o maximální výnos investovaných financí. Finance jsou investovány hlavně do akcií a nemovitostí. Tato strategie je nejvíce riziková a je doporučována osobám mladším 45 let. Důležité je také upozornit na rozdílnost pojmů: nárok na důchod, který vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění pro příslušný druh důchodu. Při více podmínkách vzniká dnem splnění poslední podmínky. Starobní důchod - jedná se o nejčastější druh důchodu. "Dobrovolně jsou účastny na důchodovém pojištění převážně osoby samostatně výdělečně činné. Výdělečnou činnost musí pojištěnec provozovat jako jsou hlavní činnost. Příjmy z ní jsou tedy hlavní a jediné zdroje příjmů pojištěnce. Důvody přihlášení mohou být dva, na základě kvalifikovaného důvodu nebo bez udání důvodu. výkon funkce poslance Evropského parlamentu; Základní výměra je stanovena přesně danou částkou pro všechny typy důchodů. Její výše je vždy upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pojďme se podívat na procentní výměru. Procentní výměna souvisí s dobou pojištění v případě důchodů přímých a s procentní výměrou důchodů zemřelého v případě důchodů pozůstalostních. Takže čím déle někdo pracuje, tím vyšší má pak důchod. Náhradní doba pojištění. Doba stanovená zákonem, která se hodnotí, jako by byla dobou pojištění. Podmínkou je doba trvání pojištění alespoň jeden rok. Pro Českou republiku je typické, že má široký okruh náhradních dob pojištění, zákon jich přiznává devět." Pro čerpání dávek starobního důchodu je důležité dosažení důchodového věku. Důchodový věk závisí na pohlaví a u žen na počtu vychovaných dětí. Horní hranice důchodového věku pro osoby narozené po roce 1971 je stanovena na 65 let. Důchodové pojištění je hlavní pilířem důchodového systému České republiky. Každému, kdo se dožije důchodového věku, je vyplácen důchod právě z důchodového pojištění. Výdaje z rozpočtu důchodového pojištění musí stát hradit povinně, vyplácení tedy nesmí ukončit ani nějak přerušit. Ale vy prostě, pro vás je prioritou, vy jste ukrajinská vláda, Petr Fiala je ukrajinský premiér, takže to je pravda. Teď jsem slyšel výkřik, že to není pravda - je to pravda. Ano, to je přezdívka, kterou mu dávají občané. Tak je to třeba pro vás nová informace, ale je to tak.
A druhá protiústavnost je ve způsobu tohoto projednávání. Obchází tím legislativní proces a nepřípustně krátí práva opozice. Pokud na tomto nesmyslném návrhu bude vláda a koalice dále trvat, nezbývá nám nic jiného, než se tomu pokusit zabránit a využít - a už to využíváme - veškerých možností, které jako opozice máme. Opakovaně vyzývám vládu, aby tento návrh zákona stáhla, aby vyplatila seniorům to, na co už jim podle zákona vznikl nárok. Vždyť sám ministr Stanjura říká - teď zase - že v rozpočtu na to peníze jsou. Zvolený prezident Petr Pavel, znovu opakuji, řekl veřejně, je to pár dní, že má o tomto zákoně pochybnosti, a veřejně se vyjádřila i celá řada ústavních právníků. Koalice v tom prostě zůstává sama. Tlačí ten svůj návrh buldozerem, ale celé to může skončit těžko napravitelnou důvěrou v celý náš právní stát. Stáhněte ten návrh, červnovou valorizaci vyplaťte podle zákona a pojďte s námi jednat o tom, jak valorizační mechanismus nastavit do budoucna. Jsme na to připraveni. Opakuji to tady znova - jsme na to připraveni. A ještě musím vzpomenout jednu věc. Volby do mediálních rad opozice zablokovala úplně, obvyklé byly desetihodinové pauzy pěti opozičních klubů. Vždy jsme ale respektovali, že jednací den má začátek a konec. V závěru chci říci, že si nestěžuji, beru to tak, jak to je, protože lidé nás sem zvolili, abychom za ně bojovali, my to chápeme jako veřejnou službu a dělat to budeme. Jenom vás upozorňuji, že vám se tento hazard velice, velice vrátí.
Prosím, máte slovo.
No není, pan premiér není populista. A to je přesně ono. Vy tajíte ty příjmy, nebo je likvidujete, jako EET jste zlikvidovali, protože to je ta vaše mantra. Pane premiére, teď to můžete vyvrátit. Já mám tady nějaký graf. A zanechali jste nám tam 45 korun v roce 2014, rozpočet, který jsme zdědili, s tím symbolem korupce.
Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přijali tento návrh, budeme pevně hlasovat tedy dnes v 16 hodin. Vracíme se do rozpravy. Prosím, vaše dvě minuty.
Chci uvést, že jsem chtěl podat procedurální návrh, který jsem chtěl řádně odůvodnit, a nebylo mi to umožněno. Buď neměla dovolit žádné hlasování, anebo všem, kteří se hlásili. Já jsem svůj návrh chtěl odůvodnit ústavním nálezem, který se zabýval zákonem EET, který prohlásil, že takovýto postup je porušením jednacího řádu, a zároveň zkonstatoval, že zde nevnímá ale zásadní ústavní narušení. EET se projednávalo v řádném legislativním procesu, první, druhé, třetí čtení, projednávalo se 270 dnů, chodili jsme se domů vyspat a dávali jsme polední přestávky. Já jsem nikdy jako předseda Sněmovny sám neurčil, že nebudou ani přestávky na oběd. Maximálně s konzultací s opozicí v době nejtěžšího covidu jsme přestávku zkrátili o hodinu, ale netroufl bych si jet takhle nonstop. Prostě drtíte to v nějaké křeči, protože nezbývá moc času, a porušujete příliš svévolně jednací řád. To nejpodstatnější je, že nevystoupili ani ještě s přednostním právem naši. Já jsem pověřen přednést stanovisko poslaneckého klubu hnutí ANO a s největší pravděpodobností na mne vůbec nepřijde řada, takže ani předseda hnutí, ani předsedkyně klubu ještě nevystoupila, a už je pevně stanovené hlasování. Kdo mi to teď zaplatí? Hotově to vyřešíme, nebo mám někomu dát číslo účtu?
Vystoupili zde vaši dva ministři, otevřeli jste rozpravu, ve které vystoupili, podle mého názoru, dva poslanci. To je vrchol, vrchol všeho!
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Andrej Babiš, po něm pan poslanec Patrik Nacher, Jana Pastuchová, Lubomír Brož a další.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane premiére, já jsem se přihlásil, abych na vás promluvil, abych vás vyzval. Já jsem hrdý populista. Ano, já tady hájím důchodce - 7 000 korun. Vy jste to přece řekl na tiskovce, že je to o ničem, že jsou to drobné, 19 miliard. Tak pane premiére, přijďte sem, ukončíme to, řekněte, že jste rozhodl jako premiér, že to stahujete, že těch 19 miliard dáte těm důchodcům. Máte historickou šanci to spojit.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě jsme přetáhli o pět minut původní čas, omlouváme se za to. Nejdříve tedy - a půjdeme o jednotlivých protinávrzích. Není možnost se přihlásit. Námitka už k tomu samému nemůže padnout, pokud už jednou byla hlasována. Všechny vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. S přednostním právem - jakou námitku chcete vznášet?
Takže 15 minut bych chtěla poprosit o přestávku na jednání klubu hnutí ANO a prosím klub, abychom se sešli v Aktech, kde to probereme rychle.
Dobře.
Ale tak samozřejmě, určitě po stranické lince to zase dopadne jak obvykle. My samozřejmě tady to zdržujeme. Žijeme v zemi, kde předseda Ústavního soudu mluví o agrofertizaci. Neuvěřitelné! To je neuvěřitelné, podělaných 19 miliard. No, tak nevím. To, že je to nestandardní legislativní proces, to je jasné. A já bych jenom chtěl říct panu premiérovi, pokud úplně neví, kdo jsou důchodci - ale snad to ví, že je to skupina obyvatel, která se postarala o minimálně dvě generace občanů naší země. Vychovala ku prospěchu státu pracující a přispívající generace do systému, který nebyl za minulých vlád moc podporován. Ten provládní Seznam... Potom se jim to asi nezdálo, tak to vylepšili: "Fiala o důchodech. Čeká nás náraz do zdi. Ale oni to nechtějí. O tom to je. A samozřejmě kombinace ČNB - tato vláda, to je skutečně absolutní katastrofa. A všechno se změnilo. Především je třeba mít jasno. Všichni, kdo kritizují koalici, jsou dezoláti, balíci, případně Putinovi agenti." A že v covidu umíraly desítky lidí denně? A paní Pekarová říká, že jsme žháři, kteří požár založili.
A tady s autorem už nesouhlasím. "Důchodové pojištění poskytuje stát, konkrétně Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné se po vybrání odevzdá na zvláštní účet státního rozpočtu. Veškeré finance, které na účet přijdou, zároveň i odejdou, nevzniká žádná finanční rezerva. Tento systém se v poslední době využívá proto, aby nebylo státem zneužíváno povinných příspěvků k uhrazování činnosti orgánů veřejné moci. Principy důchodového pojištění - principy důchodového pojištění se formovaly v průběhu historie, která je v České republice velice rozmanitá. O odebrání si nemůže zažádat ani v případě, že by prokázal schopnost naspořit si peníze na zajištění svého stáří. Naopak člověk, který ještě není povinen platit důchodové pojištění, se může dobrovolně přihlásit a důchodového pojištění se účastnit. Dalším principem je princip jednotné úpravy. Znamená, že pro všechny skupiny pojištěnců platí stejná právní úprava. Princip obligatornosti dávek znamená, že každý, kdo splní zákonem stanovené podmínky, má právní nárok na vyplácení dávek. Na princip obligatornosti dávek přímo navazuje princip zajištění soudní ochrany. Lidé s vyššími příjmy musí strpět princip solidarity vůči osobám s nižšími příjmy. V praxi to znamená, že od určité částky příjmů se vyměřovací základ již nezvyšuje. Platí zde i solidarita mezi ekonomicky aktivními občany s těmi, kteří pobírají důchod. Vyplácení důchodů je garantováno státem. Garance vyplývá z principu povinné výplaty důchodů, který je uzákoněn v zákoně o státním rozpočtu. Aby důchody nezůstaly malé při zvyšování cen a minimálních nároků na život, uplatňuje se princip dynamičnosti. Díky tomuto principu jsou důchody průběžně navyšovány. Pro Českou republiku je typický princip náhradní doby pojištění. Doplňkové penzijní spoření - doplňkové penzijní spoření je druhým pilířem důchodového systému České republiky. Druhý pilíř je charakterizován fondovým financováním. Účastník ukládá peníze na účet penzijní společnosti, která je zhodnocuje na kapitálovém trhu. Individuální účet - peníze každého pojištěnce jsou odděleny od financí ostatních pojištěnců na rozdíl od prvního pilíře, kde jsou všechny finance spravovány na jednom účtu. Dobrovolnost. Takže se pojďme podívat, jak to vypadá s těmi státními příspěvky.
Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Stále jsme ve faktických poznámkách. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo a dobré ráno. Já bych se chtěl tady zastat svého předsedy Tomio Okamury. Pan kolega Flek ho tady zkritizoval za nevěcnost a tak dále. Dokonce i rozumím vám, jak chcete zkrátit ty diskusní příspěvky.
Nyní vystoupí pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Kučera.
Děkuji za slovo. V některých demokratických zemích jsou i limity. Například v Evropském parlamentu mají poslanci také vymezený poměrně krátký čas. To není nic nedemokratického, to není žádné znásilňování nebo omezení ani opozice, ani koalice, i koaliční poslanci mají omezenou dobu. Takže to se prostě stává, vždycky to je reakce na něco.